Nikdy při zavedení a postupném snižování paušální správní režie nebyla předkládaná nezávislá analýza nákladů. Rozhoduje se většinou indexově a dotčení se pak musí snažit. Proč se nemusí snažit privátní sektor? Analýza nebyla předmětem ani při snižování režijních nákladů nepodnikatelské soukromoprávní právnické osoby Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která byla následně vyždímána ze všech svých rezerv. O rozsahu činnosti zdravotní pojišťovny snad není třeba dlouze hovořit. Nemá to jednoduché, ale hledala a hledá úspory, kde se dá. Výrazně snížila administrativu, řídicí strukturu a režijní náklady. Vše jsme schvalovali ve výroční zprávě. Důsledkem jsou do jisté míry zastavené investice a nízké platy obslužného personálu.

Nyní prosím k mikrofonu další řádně přihlášenou do rozpravy, a to paní poslankyni Langšádlovou.
Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající. Ano, je naší povinností vytvářet alternativy péče o dítě. Je naší povinností vytvářet alternativy pro rodiče, kteří chtějí sladit svůj profesní život s životem rodinným. Bez pochyby je zde velká diskuse o věku dětí, velikosti skupin, pedagogické práci v dětské skupině a všechny tyto diskuse jsou samozřejmě oprávněné. Jsou to alternativy v podobě mateřských center, rodinných center, lesních školek. Mnohá tato zařízení vznikla bez jakékoliv finanční podpory státu. Většina těchto zařízení vznikla na základě potřeb rodičů. A jsou to právě rodiče, kteří mají právo si rozhodnout o tom, v jakém prostředí, v jakém zařízení má být péče pro jejich děti poskytována. Považuji toto za nepřijatelné. Samozřejmě že tím základem vždycky budou mateřské školy. Je velmi dobře, pokud zde vzniknou dětská centra tak jako v mnoha zemích Evropy.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsem velice překvapena, že zde skutečně hrozí ohrožení institutu lesních školek.
Děkuji. Eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení rozpravy. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní ministryně, ze stanoviska MPSV jsem vyrozuměla, že do režimu dětských skupin spadnou za současného právního stavu také lesní školky a mateřská centra. Vážená paní ministryně, můžete přislíbit, že tento požadavek na úpravu příslušných předpisů po přijetí zákona o dětských skupinách bude splněn? Děkuji za odpověď.
Tento návrh je zřejmě inspirován různými skupinami, které se snaží zpochybnit význam očkování a snaží se v podstatě inspirovat rodiče, aby své děti neočkovali. To je fenomén této doby, kdy spousta rodičů podléhá informacím, které stahuje z internetu a které šíří různé nátlakové skupiny. V podstatě stav, ve kterém se dneska nachází naše populace v České republice, je výsledkem dlouhé doby, kdy u nás bylo očkování na velmi dobré úrovni a byla velmi dobrá proočkovanost populace. Pokud se stane, že bude přibývat stále více dětí, které rodiče odmítnou z nejrůznějších důvodů a předsudků a v podstatě zavádějících informací očkovat, budou odsunovat očkování, těmto lidem se dneska technicky říká u lékařů odmítači očkování, dochází k tomu, že potom poklesne význam kolektivní ochrany v populaci. Pokud to procento očkovaných v podstatě klesne, může dojít k tomu, že nastane problém. Můžou se vrátit závažné nemoci, které byly považovány za vymýcené. Velmi varuji před tím, abychom podléhali tady těmto nátlakovým skupinám, které šíří dezinformace, které jsou nepodložené.
Ve 12.30 máme pevně zařazené body. Jsou to volební body. Já bych poprosil, aby se ujal slova předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s tím, co nás v pevně zařazených bodech čeká. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo i za to, že se můžeme v pevně stanovený čas dostat a přistoupit k navrženým volebním bodům. A já tedy z režimu dopravy a dopravní infrastruktury nyní přepínám do režimu volební komise a předstupuji před vás coby předseda volební komise. Provedu vás třemi volebními body. Garantuji, že dnes bychom měli být rychlí a svižní. Ty body jsou poměrně jednoduché. Pojďme tedy k tomu. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Dále registrujeme dvě nové nominace. Poslanecký klub sociální demokracie nominuje Petra Kořenka a do výboru pro evropské záležitosti také sociální demokracie nominuje pana poslance Pavla Ploce. V obou případech je to nominace za bývalého poslance Jiřího Zimolu, který, jak víte, již poslancem není. Volba se koná většinovým způsobem. Jistě všichni dobře víte, že tyto volby nebo volba o změnách v orgánech vždy probíhaly veřejným hlasováním. Pane předsedající, doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby provedla volbu nových členů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc, pokud v rozpravě nebude dán jiný návrh. Prosím, abyste otevřel rozpravu.
Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. V tento moment neeviduji žádné přihlášené do rozpravy. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti zvolenému postupu.
Pane předsedo, prosím, abyste teď nechal hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny.
Bylo předneseno, hlasujeme o rezignaci poslanců. Dávám hlasovat. Kdo je proti? Přítomno je 168 poslanců, pro bylo 135, proti nikdo, takže návrh tohoto usnesení byl přijat. Zahajuji hlasování.
Nyní prosím o otevření dalšího volebního bodu.
Otevírám bod
Opět budu krátce rekapitulovat. Volební komise i v tomto případě vyhlásila standardní lhůtu. K dnešnímu dni je v této radě, tedy v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, stále neobsazeno jedno místo. Připomenu, že jsme nebyli úspěšní, že jsme se pokoušeli na 7. i na 8. schůzi volit členy této rady a bohužel na těchto schůzích nebyl vybrán žádný navrhovaný kandidát. Je to Jana Kasalová za ANO 2011, Václav Mencl za klub ODS a konečně pan Václav Žák za hnutí Úsvit. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Zvolenému členu započne jeho šestileté funkční období dnem jmenování. Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Vondráška?
Děkuji, pane poslanče. A nyní se ještě zeptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Prosím.
Dovolte mi, abych tedy na závěr podrobné rozpravy jako zpravodaj splnil svoji roli v tom, že vás seznámím s průběhem projednávání ve druhém čtení. V obecné rozpravě vystoupili tři poslanci, v podrobné rozpravě dva a bylo navrženo zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.
Ano, eviduji tento návrh. Ne, nemusíte číst usnesení, přihlásil jste se k němu. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím nikoho přihlášeného. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do něhož je přihlášeno 168 poslanců, pro 150, proti nikdo. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Nekl a paní poslankyně Bohdalová.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, často z tohoto místa slyším slova "nechtěl jsem vystupovat, ale". Ubezpečují vás, že já vystoupit chci, a proto zde stojím. Dovolím si pominout všechna teoretická pro a proti a dát vám, což je snad nejčistší, příklad z praxe, a to velmi čerstvý. Uvedu svou informaci citací z vystoupení váženého pana kolegy Pavery při druhém čtení tohoto tisku, kdy reagoval na slova paní kolegyně Hnykové a Nohavové. Každý starosta si váží, že ve své obci má školku." A nyní k jádru mého vystoupení. V pondělí 16. června zasedalo Zastupitelstvo statutárního města Přerova. Na můj dotaz, zda bude školka využita k původnímu určení, mi bylo náměstkem primátora pro školství nominovaným TOP 09 sděleno, že bude poskytnuta dětskému a mateřskému centru k provozování dětských skupin. Jako důvod uvedl, že budova dnes nesplňuje normy pro provoz předškolního zařízení. Takže školka ne, ale pro dětskou skupinu vyhovující. Už to dokresluje, o co zde kráčí a jaká kvalitativní úroveň podmínek pro provoz dětských skupin bude stačit. Nepůjde o celodenní, ale zkrácené hlídání dětí v době, kdy rodiče pracují. Mimo jiné to umožňuje i provoz mateřských škol, lidově řečeno, dítě je tam tzv. do oběda. Závěr, který jsem si z toho udělal: z hlídání dětí se stane dobrý byznys a to stačí. Proto návrh tohoto zákona nemohu podpořit.
Je to informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Dobře, tak ještě před hlasováním, které jsem nezahájil, pan předseda klubu Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jenom jednu větu.
Je někdo proti? Návrh byl přijat. Ale to není bod, který by byl nyní aktuální. Už jsou tedy oba na místě.
Byl zařazen jako pevně daný na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena v 9 hodin. Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona. Chtěl bych poděkovat za jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny. Vládní návrh zákona jsem podrobně představil na prvním čtení, které proběhlo 14. února letošního roku. Návrh zákona následně prošel 10. června 2014 obecnou i podrobnou rozpravou a podané pozměňující návrhy vám byly rozeslány 11. června. V této souvislosti bych rád poděkoval za konstruktivní přístup při dosavadním projednávání předmětného návrhu. Tyto pozměňující návrhy zákon precizují a nepředstavují negativní dopad na věcné řešení předmětné problematiky. Navrhované zúžení okruhu potenciálních dodavatelů pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy by znamenalo neodůvodněné omezení hospodářské soutěže a vytváření právních překážek pro podnikání v této oblasti, což by mohlo ve svém důsledku vést k nežádoucímu zvýšení cen za příslušné služby elektronických komunikací. Osoby soukromého práva jsou již v současné době zvyklé se obracet na soukromoprávní subjekt při řešení kybernetických útoků. A změna procesu výběru provozovatele národního CERT a odstranění institutu veřejnoprávní smlouvy by proces výběru provozovatele národního CERT a jeho úkoly a postavení v oblasti kybernetické bezpečnosti učinila netransparentním a nejasným. Stanovisko ještě zopakuji v rámci hlasování.
Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka, ale s opačným stanoviskem. Já bych naopak za naši opoziční stranu chtěl návrh tohoto zákona podpořit. Vlastně oceňuji to, že současná vláda předložila tento náš návrh znovu. A je to lepší cesta než ta druhá, kterou, jak slyšíme, také plánuje vláda, a to je investovat do rozvoje a výstavby mateřských školek, protože to není příliš z hlediska budoucnosti rozumné, protože jak všichni víme, z hlediska populačního vývoje se situace s nedostatkem kapacity předškolních zařízení v příštích letech vyřeší a naopak bude potřeba investovat spíše do rozvoje základních škol. Ten problém kapacitní pomáhají řešit právě dětské skupiny, které jsou investičně nenáročné, jsou flexibilní a pomáhají vyrovnat krátkodobé nedostatky míst ve školkách. Je tu ale ještě jedna podstatná věc, věc trošku ideová, to nepopírám. Stát přece musí důvěřovat rodičům. Měl by především rodiče nechat rozhodovat o tom, co je pro jejich děti nejlepší, ale měl by jim také poskytovat podmínky pro to, aby mohli zajistit svým dětem tu nejlepší péči. To dětské skupiny také nabízejí a nabízejí také možnost lepší šance návratu do zaměstnání těm rodičům, kteří to chtějí. Takže abych to shrnul, dětská skupina je vhodná jak z hlediska očekávaného populačního vývoje, tak z ekonomického hlediska, tak z hlediska podpory rodinné politiky a je dobrá i pro děti v předškolním věku. Ze všech těchto důvodů Občanská demokratická strana tento návrh podpoří.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou.

V devadesátých letech prudce poklesla porodnost.

Co to znamená?

Nejsou umisťovány ty malé děti.

To je důvod předložení mého variantního návrhu. Druhá věc.

Když jste v roce 1995 chtěli zřídit mateřskou školu, stačil vám pozemek takový, že když zůstane zahrada, tak na jedno dítě byly dva metry čtvereční. Co to znamená?

Je to ještě z jedné věci.
Pokud bude přibývat rodičů, kteří z nejrůznějších důvodů, ne závažných, budou odmítat očkovat své děti, pak tato kolektivní ochrana poklesne a může nastat to, že se vrátí nemoci, které byly považovány za vymýcené. Proto si vás dovoluji požádat, abyste tento pozměňovací návrh, který rozvolňuje kolektivní ochranu, nepodpořili. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Já jsem tady již dvakrát říkala, že nejsem proti očkování. A jediné, co se domnívám, že bude cílem mého pozměňovacího návrhu, je to, že se o této věci začne mluvit, začne alespoň diskutovat. Ale jinak znovu opakuji, nejsem odpůrce očkování.
Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nohavovou.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda dětskou skupinu ano, nebo ne. Proto je samotná tvorba zákona nadbytečná. Dobře. Pokud už ho tedy máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Prosím tedy Sněmovnu o podporu pozměňovacího návrhu na účinnost tohoto zákona na dobu tří let.
A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Nepovažuji ji za šťastnou, protože zde existovala nějaká domluva, že pokud bude navrhovaná dobrovolná evidence, že se to vztáhne samozřejmě i na daňové úlevy, které budou mít pouze ti poskytovatelé, kteří se zaregistrují. Bohužel se tak nestalo. Při tvorbě zákona o dětské skupině byly vyváženy dva zdánlivě protichůdné principy, a to princip svobody rodiče jako nositele rodičovské zodpovědnosti a princip garance kvality určené činnosti státem. Tato opatření by se však měla týkat jen služby explicitně právním řádem upravené, evidované či registrované a to v tomto případě zatím není dotaženo. Pokud jde o samostatnou problematiku lesních školek, mateřských školek, jak jsou nazývány, já jsem zastáncem takové péče o děti, která není svázána neúměrně přísnými hygienickými a technickými požadavky na prostory, v nichž je tato činnost poskytována. Nicméně se na základě sdělení zástupců asociace domnívám, že činnost lesních mateřských škol nemá být primárně předmětem úpravy zákona o dětské skupině, neboť ten neupravuje z povahy věci předškolní vzdělávání, ale pouze péči. O tom mluvila i paní poslankyně Bohdalová. Právě tyto předpisy mohou být důvodem, který mnoho potenciálních zřizovatelů, včetně územních samospráv, odrazuje od zřizování nových mateřských lesních škol.